Je to určitý pokrok. I za tento pokrok vám díky.
Děkuji panu poslanci Kubíčkovi.
Děkuji za slovo. Stručná reakce vaším prostřednictvím na slova pana Komárka a pana Faltýnka. Já jsem slovo demokracie neřekl. A ten důvod je jednoduchý. On totiž bohužel nikdo pořádně neví, co ta demokracie je. Jsou to nepřenosné věci.
Děkuji panu poslanci Blažkovi. Dále paní poslankyně Anna Putnová s faktickou poznámkou, po ní pan poslanec Karel Fiedler s faktickou poznámkou. Pak snad už přednostní práva.
Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, dámy a pánové. Několik poznámek ke srovnání německého parlamentu s českým. Dost často tady slýchám odkaz. Chtěla bych prostřednictvím pana předsedajícího upozornit pana poslance Komárka, že se jedná o zcela jiný systém projednávání legislativy.
Dobré odpoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády. Zahajuji další jednací den 17. schůze Poslanecké sněmovny. Všechny vás tady vítám. Prosím, abyste se přihlásili všichni identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo má nebo žádá o vydání náhradní karty. Z členů vlády se omlouvají z dnešního jednání: z pracovních důvodů Pavel Bělobrádek, Milan Chovanec, z důvodu zahraniční cesty Věra Jourová, z pracovních důvodů od 19 hodin na večerní jednání Marian Jurečka a z pracovních důvodů také Svatopluk Němeček. Na zahraniční cestě je ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek. Vidím pana předsedu klubu sociální demokracie Romana Sklenáka. Pane předsedo, máte slovo, poté pan František Laudát.
Následovaly by potom tedy ty body, které máme pevně zařazené. To je jeden návrh. Druhý návrh se týká zítřejšího dne, kdy bychom měli projednávat návrhy zákonů ve třetím čtení. Tam si dovolím vznést návrh na pořadí těch bodů podle jednotlivých ministrů, kteří zákony předkládají. Další návrh se týká jednání a hlasování Sněmovny, protože dnes máme pevně zařazené body vrácené ze Senátu od 19 hodin, tak je nutné, abychom schválili, že dnes Sněmovna bude jednat a meritorně i procedurálně hlasovat o všech návrzích zákonů i po 19. i po 21. hodině. Poslední můj návrh se týká ještě zítřejšího dne.
Děkuji panu předsedovi klubu sociální demokracie Romanu Sklenákovi. Prosím, nyní František Laudát.
Dneska to v první instanci rozhodují krajské úřady. Myslím si, že ten systém je zbytečně regulovaný, přetížený. Velcí dopravci si podle mě velmi dobře hlídají, jak kvalitně ta služba poskytovaná je. Pan ministr nastoupil v lednu. Samozřejmě nevím, v jakém přesném stavu se příprava ministerstva na účinnost toho zákona nacházela, ale jsem přesvědčený... Jsem přesvědčený, že se to stihnout dalo. Zákon byl schválen. Já vím, že od té doby byli dva ministři. On to přece nepíše, on to přece nechystá. Pokládám to za samozřejmou součást práce úředníků na ministerstvu. Ministrovi můžeme vyčítat třeba, že nějaký návrh zákona předloží pozdě. Ale ne implementaci zákona, který byl schválen. Pak samozřejmě v podrobné rozpravě se k tomuto návrhu přihlásím.
Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Nikoho nevidím.
Já jsem mával, asi jste mě neviděl, pane předsedající, takže se omlouvám všem. Mně přijde daleko logičtější, když by každý vlastník automobilu měl svoji registrační značku. Vždycky kdyby si koupil auto, pouze by si na dopravním inspektorátu vyřešil ten problém, ale měl by jednu jedinou registrační značku. A pro nás pro všechny, kteří vlastníme vozidlo, by tahle situace byla jednodušší.
Já děkuji panu poslanci Bendlovi.
Vážený pane předsedající, vážení poslanci, vážené poslankyně, já bych chtěl reagovat na vystoupení pana poslance Bendla. Co se týká dalšího postupu. My jsme vypsali transparentní výběrové řízení, které je napadáno jednotlivými účastníky v současné době. Proto, abychom zrušili monopol společnosti Hycon, která trvale na základě smlouvy uzavřené mými předchůdci, panem ministrem Schlingem, nadále dodává registrační značky státu. Rovněž tam navrhujeme možnost vydání tří značek včetně nosičů kol a duplicitně vydání značky v případě jejího poškození, kterou určitě uvítají všichni dopravci, tak aby nemuseli po každém poškození značky jet na stanici technické kontroly a zejména podnikatelé vyřadit tak vozidlo na minimálně týden z výkonu. Co se týká vystoupení pana poslance Stanjury. Připravím to a seznámím Poslaneckou sněmovnu se všemi požadavky pana Stanjury.
Děkuji panu ministrovi za jeho odpověď.
Ale vy jste se, pane ministře, vyhnul odpovědi na ty moje další otázky a tam už byste tu odpověď znát měl.
Chtěl bych tímto poděkovat všem, kteří se podíleli na úpravách jednacího řádu Sněmovny. Pokud bude novela schválena, dejme jí nějaký čas, pak ji vyhodnoťme a případně se zabývejme dalšími možnými změnami a vylepšeními. Děkuji za pozornost.
Ještě jedna faktická poznámka pana poslance Laudáta. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Jak vám máme věřit? A následně my tedy přikročíme k tomu, co jsme řekli, ale ten zákon tady bude schválen a bude schválen legálně.
Děkuji panu poslanci Laudátovi. Tím jsme vyčerpali faktické poznámky. V obecné rozpravě ještě pan poslanec Ivan Pilný.
Demokracie ale má rub a líc a má právo i odpovědnosti. Já se zastavím nejdřív u těch práv. Tento termín je tady často vyslovován. Na straně odpovědnosti potom máme desítky zákonů, a to tady také někdo řekl, které budou projednávány někdy na konci funkčního období, jestli vůbec. K tomu směřujeme. Přes léto jsme se tady zabývali přes obstrukce a přestávky poslaneckých klubů služebním zákonem a dosáhli jsme toho, aspoň podle slov všech řečníků, kteří tady byli, že jsme vypracovali kompromis, který se rovná tomu, že to nevyhovuje vůbec ničemu. To je odpovědnost?
Děkuji panu poslanci Ivanu Pilnému. Nyní s faktickou poznámkou pan předseda klubu KSČM Pavel Kováčik. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Přeji hezký dobrý večer. Já skutečně jenom několik málo poznámek. Ta první je nejdůležitější. Kolegyně a kolegové, nezdá se vám, alespoň některým, že se svými vnitřními poměry zabýváme až příliš dlouho na úkor toho, čím bychom se tady přece jenom měli zabývat? Mám pocit, že se tady zabýváme sami sebou a že o tom emeritním poslancování, jak tady byla od pana kolegy řeč, to platí tím více, čím více budeme odtrženi od reality všedního dne a také od jejího řešení, protože tím jsme povinni všichni svým voličům. To je první věc. Druhá věc. Poprosil bych, aby se nepaušalizovalo. Když se hodnotí zneužívání nebo názor na zneužívání přednostních práv, ani se nepamatuji, kdy jsem jej jako předseda klubu naposledy využil, a pokud je v nezbytně nutné situaci využiji, tak je využiji pouze po nezbytně nutnou dobu a v okamžiku, kdy si myslím, že už jiné řešení neexistuje. Moc prosím, abychom se oprostili od osobních poloh. Například.
Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo. Zástupce navrhovatelů nemá zájem, pan zpravodaj nemá zájem. Otevírám rozpravu podrobnou a žádám pana Václava Votavu, aby se ujal slova v podrobné rozpravě.
Děkuji za slovo. Týká se projednávání a schvalování rozpočtové kapitoly Poslanecké sněmovny, a to ve vazbě na změnu zákona o rozpočtových pravidlech.
Děkuji panu poslanci Votavovi. S faktickou poznámkou pan poslanec Kováčik.
Kolegyně a kolegové, nemusím s panem kolegou Komárkem souhlasit, ale nikdy jej proto, že máme názorovou různost, nenapadnu osobně. Jako kolegy si jej prostě vážím, jako každého z vás.
Nyní tedy je v pořadí pan kolega Komárek, ale není tady, tak mu propadá pořadí. Nechám ho na konec.
Zatím zde mám náhradní kartu číslo 9, kterou má v držení pan poslanec Kořenek. Vážené kolegyně a kolegové, než přistoupíme k programu 14. schůze Poslanecké sněmovny, chtěla bych vás informovat, že 28. srpna tohoto roku se notářským zápisem vzdal poslaneckého mandátu pan Miloš Petera. Proto je nutno učinit některé ústavní kroky. Jedním z nich je slib nového poslance. Prosím, než budeme pokračovat, abyste se zklidnili. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo paní předsedající. Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci a vážení členové vlády, dne 28. srpna 2014 převzal předseda Poslanecké sněmovny notářský zápis, kterým se vzdal mandátu poslanec ČSSD pan Miloš Petera. Prosím pana poslance, aby předstoupil před Poslaneckou sněmovnu, a zároveň prosím paní předsedající Poslanecké sněmovny, aby přijala slib nového poslance. Prosím, paní poslankyně a páni poslanci, abyste povstali.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 Vážený pane poslanče, blahopřeji vám.
Dovolte mi, abych mezi námi uvítala pana poslance Zdeňka Syblíka a popřála mu v jeho poslanecké práci hodně úspěchů. A nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili pana poslance Františka Laudáta a pana poslance Jiřího Miholu. Zahajuji tedy hlasování.
Komplexní pozměňovací návrh je nepříznivý vůči státním zaměstnancům, kteří se rozhodnou pro funkci poslance či senátora nebo pro výkon uvolněné funkce v zastupitelstvu obce či kraje. Obdobně to platí pro skončení zařazení mimo výkon služby, pro pozastavení služby z důvodu výkonu vojenského cvičení nebo mimořádné služby."
Nikoho nevidím, i podrobnou rozpravu končím.
Předvolební řeči o boji s korupcí jsou věc jedna, ale skutečný, reálný byznys spočívající v propojení státní správy vybraných politických stran a vyvolených kmotrů je pro tyto strany prioritou číslo jedna. Přetnout penězovody ze státního do firem, které pak živí politiky, by mohlo být pro mnohé z nich smrtící. Každý ví, že největším problémem této země je propojení politiky, podnikání a státní správy. A nejsme sami, kdo to takto vidí. To jsme viděli u mého předřečníka, prezidenta republiky. Strategie je jasná. Služební zákon vzhledem k jeho protikorupčnímu potenciálu nelze odmítnout. Formálně se k němu hlásí řada politiků, obsahovaly jej volební programy politických stran a navíc na nás tlačí Evropa, kterou již přestalo bavit vyhazovat evropské peníze do černé díry pod jménem Česká republika. A tak jsme si v Čechách opět zahráli hru na přijímání zákona, který vlastně mnozí politici nechtějí, ale nemohou to říct přímo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, přátelé, co máte svědomí, k tomuhle se dá říci jediné. Jde o tvrdý, bezskrupulózní podvod na voliče většiny parlamentních stran. Ano, souhlasím s tím, že lobbisté v okolí pánů Sobotky a Kalouska mají jiné zájmy, ale drtivá většina občanů naší země stejně jako Evropská komise si nepřejí formální služební kodex. Všichni si přejí odpolitizování státní správy, přejí si konec rozkrádání a rozhazování veřejných peněz. A je dokonce dost pravděpodobné, že se korupční prostor ve velké politice ještě zvýší. Máme celkem čtyři pozměňovací návrhy, z nich jeden je právě zrušení politických náměstků. Musím konstatovat, že se Úsvit stal tímto okamžikem jedinou opoziční stranou v českém parlamentu, která nyní již bohužel zcela osamoceně bojuje proti dosavadním nekalým praktikám v našem státě.
Pojďte, prosím, s přednostním právem. Pan poslanec Petr Fiala.
Vážená paní předsedající, dámy a pánové, my tady, doufám, úspěšně pokračujeme v cestě za přijatelným služebním zákonem. Špatný zákon se mění na lepší a to je jenom o něco málo horší, než kdybychom měli opravdu dobrý zákon. Vím, že to není téma dnešní diskuse, a nebudu o tom mluvit dlouho, ale občanští demokraté skutečně nerozumějí váhání pana premiéra postupovat společně ve věci ruských aktivit na Ukrajině a zaujmout jednoznačný a rozhodný postoj. V našem sousedství se odehrává válečný konflikt, ať si to přiznáváme, nebo ne, a čeští občané mají právo vědět, jak bude zajištěna národní bezpečnost, jak se budeme podílet na společné obraně a jakou vůbec máme zahraniční politiku. A chtěl bych vás, dámy a pánové, upozornit na to, že je výhoda nějakou zahraniční politiku mít a je výhoda, pokud taková zahraniční politika je pokud možno konsensuální. Ale teď zpátky ke služebnímu zákonu. A přestože si toho pan Okamura nevšiml, protože je fascinován pouze panem Sobotkou a panem Kalouskem, tak občanští demokraté nejenom že od počátku schůze zaujímali konstruktivní postoj, ale konkrétně představovali jednotlivé návrhy na změny, a to s cílem, abychom schválili dobrý zákon, který zabezpečí kvalitní a profesionální státní službu občanům. Samozřejmě že není dobré, a to je jedna z mála věcí, ve které souhlasím s panem prezidentem, že se takový zákon projednává ve spěchu.
Nicméně, protože prezident není hadr na podlahu a nemá se řídit s nasliněným prstem, kde věje vítr veřejného mínění - to se řídil jeden dnes už polozapomenutý politik a všichni víme, jak dopadl -, sděluji vám, že pokud se tak nestane, jsem připraven onu ústavní stížnost z výše uvedených důvodů podat. Skončil bych už jenom jedinou větou. Děkuji vám za vaši pozornost.
A pokud tito funkcionáři těchto ústředních orgánů státní správy jsou volenými funkcemi a pokud tam jsou ty výjimky uvedeny u většiny správních úřadů, tak by bylo logické, aby se zákon nevztahoval i na tyto ostatní hlavy. Nyní k věčnému tématu politických náměstků. Požadujeme, aby bylo jasně stanoveno, jakou agendu budou tito političtí náměstci vykonávat. To by bylo logické, protože by měli aspoň nějakou agendu na starosti a nebyli by jenom těmi "podržtaškami", jak už to několikrát také někdo zmiňoval. Jinak je tato funkce naprosto zbytečná a jedná se opravdu o trafiku pro kamarády, to je naprosto logické. Jinak se podle mého názoru bude jednat o libovůli vlády, jak stanoví pravidla pro určení konkrétní výše zvláštního příplatku. Tady tento paragraf se může stát jablkem sváru samotného zákona o státní službě. Co je to za časový údaj? Je to rok, půl roku, pět let, deset let? O dvou už jsem se zmiňoval, to se týká Nejvyššího kontrolního úřadu a dalších ústředních orgánů státní správy. Všichni tito nezávislí regulátoři mají právě obavu, aby byla zachována jejich nezávislost. Já ten pozměňovací návrh celý číst nebudu. Zrušená slova nahradit následujícím textem: Dále musí vždy člena vlády zastupovat na jednání výborů a komisí, aby tady ten politický náměstek aspoň byl, protože se nám mnohokrát stalo, že odborný náměstek, tedy přišel na jednání výboru a nebyl tam přítomen ministr, nám nebyl schopen odpovědět na politické otázky. Ten nám, myslím, bohatě stačí, protože máme ministra a jeho zástupce. Proč bychom měli mít dva jeho zástupce? Potom si musím položit otázku, kdyby byli dva, co ten ministr tam vlastně bude dělat. Věřím, že jsem vám dostatečně osvětlil postoj KSČM k současné verzi služebního zákona. A nyní vše přechází pod Ministerstvo vnitra. Jak už jsem řekl, KSČM není vázána vůbec žádnou dohodou, proto naše hlasování ve třetím čtení se bude odvíjet od přijatých pozměňovacích návrhů.
Má institut záloh. Znamená to, že nadřízený, to znamená služební funkcionář, tohoto příslušníka vyšle pracovat někam jinam mimo vlastní sbor, ale není to tak, že by příslušník mohl požádat, aby tam byl sám vyslán. Že to nemůže prospět mezilidským vztahům, je naprosto zřejmé, protože se jedná o evidentní diskriminaci té většiny. Mimochodem, není to situace nikterak nová. A všude pobírají dvojí plat, možná za tutéž práci, kterou předtím dělali za plat jeden v uniformě. Podle údajů za rok 2000 bylo u civilních orgánů státní správy zaměstnáno 120 vojáků. Aby prosím bylo jasno, já jsem toho názoru, že výsluhy jako princip jsou správné a užitečné a měly by být zachovány. Jejich smyslem je motivovat zkušenější příslušníky a vojáky, aby zůstávali ve službě déle, neboť ta výsluha se odvíjí od počtu odsloužených let a je tu jistá forma kompenzace za ztížené možnosti uplatnění v pozdějším věku. A to je špatně. Avšak podle mého názoru by to mělo být nastaveno striktně alternativně. Dámy a pánové, já doufám, že se nad mými návrhy zamyslíte. Doufám, že shledáte, že jsou logické, účelné a užitečné, a že je v posledku ve třetím čtení podpoříte. Oba dva mé návrhy jsou zaneseny v systému a já se v podrobné rozpravě k nim přihlásím.
Děkuji panu poslanci Danielu Kortemu.
Děkuji a přeji hezké odpoledne všem. A já chci říci, že nikdo z nás nevíme, zda někdy neskončíme právě ve veřejné správě a nemůže se na nás vztahovat také tento zákon a jistě by se nám to nelíbilo. Státní zaměstnanci podle stávajícího znění mohou být přeloženi na dobu nezbytně nutnou na jiný výkon služby na dobu 180 dní v kalendářním roce a s jeho souhlasem lze tuto dobu prodloužit o dobu 180 dní. Takto dlouhá doba je pro nás naprosto nepřípustná. Navrhovaná změna by přesně zněla: "Státní zaměstnanec může být na dobu nezbytně nutnou, která musí být předem určena, nejdéle však na dobu 60 dnů v kalendářním roce, přeložen k výkonu služby v oboru služby, který vykonává, do jiného služebního úřadu nebo do jiného organizačního útvaru služebního úřadu, a to i bez svého souhlasu. Příslušníci bezpečnostních sborů mají zcela jiné postavení oproti budoucím státním úředníkům. Navíc povinnosti a omezení jsou příslušníkům kompenzovány. Ke svému pozměňovacímu návrhu se přihlásím v podrobné rozpravě a děkuji vám tímto za pozornost.
Děkuji paní poslankyni Hnykové za její vystoupení. Kolega Černoch se odhlásil. Nyní požádal o slovo pan poslanec Martin Plíšek, připraví se pan kolega Podivínský.
Zároveň zde chci avizovat tři pozměňovací návrhy. TOP 09 na jednom z posledních jednání všech parlamentních stran přišla s myšlenkou, která je běžná u některých funkcí a úředníků v Evropské komisi, a to je povinná rotace některých úředníků mezi jednotlivými sekcemi a mezi jednotlivými úřady. Můj první pozměňovací návrh říká, že by rotovali státní tajemníci, kteří jsou jmenováni podle tohoto návrhu na dobu určitou na pět let. To znamená, že by jedna osoba nemohla vykonávat funkci státního tajemníka dvakrát za sebou.